Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se již přihlásil s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Následně se připraví pan poslanec Špičák.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní zákon, tedy zákon vlády Petra Fialy, kterým chce Fialova vláda vzít 14 miliard korun veřejnému zdravotnictví. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tím, aby se zhoršovala dostupnost péče pro naše občany. Proto my tento návrh nepodpoříme. Ano, pro vládní pětikoalici Petra Fialy to byl převážně krásný rok. Plivala na lidská práva a šlapala na ústavu stejně jako předchozí vláda. Vládu předseda STAN a zároveň ministr vnitra Vít Rakušan zahájil tím, že preventivně a předem vyštval policejního prezidenta, a to jen proto, že mu policejní prezident nehodlal jít na ruku. To je skutečně kuriózní a panu Rakušanovi se nezdá nijak divné, že šéfuje těm, kteří jeho straníky vyšetřují. Ke krádežím neveřejným v rámci vládního hnutí STAN teď vláda přidává krádeže veřejné. Hodlá ukrást zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Řeči o tom, že se tu přesouvají nějaké zbytečně ladem ležící peníze z jednoho veřejného rozpočtu do druhého, jsou lež. Peníze v rezervních fondech pojišťoven jsou peníze pojištěnců. Nepatří státu, ale jsou to peníze pojištěnců, které pojištěnci zaplatili na zdravotní pojištění. Jsou to peníze, které jsou vybrány za účelem použití na zdravotní péči. To tady žádný z členů vládních stran neokecá. Vláda lže také v tom, že zákon, který pojišťovny okrádá - vládní zákon, který pojišťovny okrádá - není diskriminační. Je diskriminační, a to zcela viditelně. To je ta nejmenší částka, kterou lze platit, ale jinak zaměstnanci i živnostníci platí většinou násobně víc. Kdo jsou ti státní pojištěnci? No a od toho je to pojištění, kdy se všichni skládáme a platíme bez ohledu na to, zda péči čerpáme, či ne. Ovšem opět v této logice je zcela jasné, že jednak platby nesmí být diskriminační a stát nemá žádné právo platit méně než třeba živnostníci. Minimum by přece mělo být stejné pro všechny. Fialova vláda se v důvodové zprávě přímo hlásí k myšlence, že účelem zákona je odčerpat rezervy ze zdravotních pojišťoven, a to je absolutně nepřípustné. Vláda si notuje, že její krádež peněz na zdravotní péči občanů nemá dopady na národnostní menšiny ani na rovnost mužů a žen, když se podíváme do té vaší zprávy. Ano, okradeni jsou všichni pojištěnci, muži i ženy, Čech i Moravák či Rom. Vážená vládo, ale na takové pojetí rovnosti vám Čech, Moravák i Rom kašlou. Pojďme si rovnou také říct, že kdyby tu platila rovnost a vláda platila jako občané, pak by dokonce občané mohli platit méně. Protože dnes fakticky všichni občané dotují stát. Takže zatímco oni budou platit více, tak vláda bude platit svůj podíl méně, bude ho snižovat. Uvažování vládní TOP 09 je: Budvar státu vydělává peníze, je ziskový, tak ho prodejme. Já vám dám jinou radu. Tak se podívejte na Německo, kde vlády mají podíly v ziskových firmách. Komu patří velmi zisková, kdysi česká, firma PPL? Až opadne situace kolem Ukrajiny, budou to Němci, kdo budou vydělávat na ruském plynu ještě víc než dnes. Co vydělává, to chtějí prodat a to, co by mohlo vydělávat, jako Česká pošta, to vedou od krachu ke krachu. A pokud něco úspěšného, jako třeba Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, prodat nemůžete, tak se to pokoušíte alespoň vytunelovat. Vážené dámy a pánové z vlády, styďte se! Hnutí SPD nepodpoří tento zákon vlády Petra Fialy, kterým chcete tunelovat peníze určené na zdravotní péči všech našich občanů. Vláda Petra Fialy chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. A všimněte si, a to je příznačné pro vládu Petra Fialy, že vláda vůbec nemluví o ambici zlepšovat zdravotní péči pro naše občany. Vy v podstatě jenom se zoufale obhajujete, že se nebude zhoršovat. To je ambice vlády?
Napsat ho není problém. Expertů je tam dost. Pamatuju si tady, jak se tady krvácelo na barikádách. A pokud nedojde k zásadnímu odplevelení toho zákona o dani z příjmu, tak to nemá žádný smysl. Připadá mi to tedy katastrofální takhle se vyjádřit. Roky jste seděl v rozpočtovém výboru. Já si pamatuju, jak jste mě peskoval několikrát, že jsem si dovolila - já jsem chodila poměrně pravidelně. Já si myslím, že moje docházka jako ministryně financí byla celkem příkladná na rozpočtový výbor - tak když jsem si dovolila někdy nepřijít, protože jsem samozřejmě měla taky jiné pracovní povinnosti, dneska to doufám vidíte, že ten ministr taky musí dělat něco jiného, tak jste měli k tomu celou řadu připomínek. Takže - a tady si řeknete, nepřijdu, klidně může, nepřijdu, protože je vláda. Ale horší je to, co jste, řekl. To, co jste přiznal. Že prostě si chcete dosadit na Finanční správu svého člověka. To mělo nějaký význam. Já nebyla u toho, když se ten zákon o státní službě přijímal. Já jsem na to neměla žádný vliv. Já jsem byla tamhle někde... pracovala někde v Brně. Ale má to něco do sebe. Protože toto jestli něco někdy udělal dobře jeden z mých předchůdců, a to je exministr Kalousek - taky jsem ho tady jednou veřejně za to pochválila -, tak bylo odpolitizování Finanční správy. To, že ji tvrdě odpolitizoval. Finanční správy, stejně jako Celní správy, stejně jako potom za mého působení se vyčlenilo, nebo možná za Andreje Babiše, abych mluvila přesně, ale za našeho působení se vyčlenil třeba Finanční analytický úřad, který také přestal být samostatným, nebo přestal být odborem v rámci Ministerstva financí. A ten systém by měl vygenerovat ze svého středu člověka, který tomu rozumí.
Dobrý večer, převzala jsem řízení schůze. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane ministře, máte slovo.
No já počkám, já nikam nespěchám. To byla největší urážka, kterou jste tady řekla. A ještě jste se chválila, jak jste odolná, skvělá, hodná nevím co všechno. Já nebudu hodnotit, mohl bych, jak fungovali bývalí generální ředitelé. A jaké měli průšvihy. Podle sebe soudím tebe.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Paní předsedkyně, máte slovo.
Politici asi těžko, to už by byl tedy vrchol. Nebudeme asi urážet. Já se nebavím o nikom konkrétním, takže jsem těžko mohla někoho urazit. Těžko jsem mohla urazit někoho, kdo tam není a o kom nevíme, kdo to bude. Ale vy jste konkrétně, když už jste tak důsledný, tak vy jste už urazil. Vy jste urazil předcházející generální ředitele Finanční správy. A já si nejsem vědoma, že by tedy minimálně u té poslední došlo k nějakým pochybením. Byla tam přes 30 roků v systému a nechala za sebou kus poctivé práce.
Děkuji, paní předsedkyně, za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, máte slovo.
No ono to, řekněme, ta otevřenost případného výběrového řízení přece nevylučuje, že ten nejlepší může být zevnitř. Je to prostě jenom větší vějíř pro výběr.
Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka.
Neskutečné se stalo skutkem. Ale z toho, co jsem tady slyšel, jsem si tady napsal pár poznámek a nebudu se k tomu vracet.
Mám zde přihlášené poslance a poslankyně k faktické poznámce. Ale ptám se paní předsedkyně, zda chce s přednostním právem reagovat? S přednostním právem ano, nikoliv s faktickou. Nemáme rozpravu. Prosím, máte slovo.
Je to tak. Já nevím, kam tedy chodíte, zřejmě asi chodíte do té minoritní skupiny. Podívejte se, já nebudu tady deklamovat politicky, to nechám na vás. Čerpám - Mám tady konkrétní propočty. Pak jsme snižovali daňovou zátěž. Pak tady máme dynamický růst mezd v pohostinství. Nemluvím tady politicky, že jo, mám tady fakta. Zdroj ČSÚ. Tempo růstu průměrné hrubé mzdy. Logicky si odpovězte proč. A nálezovost naopak rostla. A pak mám tady tu průměrnou pokutu, že naopak ty byly velmi nízké, a tak dále. Oni se skutečně ti poctiví bojí, že na to doplatí. Takže možná zkuste třeba promluvit i tady s touto většinovou a majoritní skupinou.
Děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Jakob. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo s přednostním právem? Ještě paní předsedkyně.
Děkuji vám za slovo. Přečetl jste tady - vytrhl jste tady z kontextu té důvodové zprávy jednu větu. Že jste strašili, že budou zanikat živnosti.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Podpořili jsme zavedení paušální daně s tím, že prosazujeme, aby byla až do výše příjmů 2 miliony korun ročně. A podporujeme i limit pro povinnou registraci k DPH od 2 milionů korun ročně. Hnutí SPD ale vždy bylo proti zavedení elektronické evidence tržeb, protože si myslíme, že to negativně postihlo velké množství malých a středních podnikatelů a živnostníků.
Ten posune účinnost na 1. srpen. Vraťme se k tomu, jak vzniklo to číslo, které bylo původně platné. Minulá vláda vycházela z pesimistické predikce Ministerstva zdravotnictví, podle které měly zdravotní pojišťovny hospodařit v roce 2021 s deficitem 50 miliard korun, dokonce přes 50 miliard korun byl odhadovaný deficit v této pesimistické predikci Ministerstva zdravotnictví, a to by znamenalo, že by prakticky byly vyčerpány zůstatky na jejich účtech. Tato predikce však naplněna nebyla a v loňském roce systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil s deficitem 13 miliard korun, to znamená, ten hlavní argument pro navýšení platby přestal platit. Mám aktuální informaci o vývoji hospodaření systému zdravotního pojištění v letošním roce. Z těchto čísel je úplně jasné, že obavy, které tady byly často vyslovovány o tom, jak se sníží kvalita nebo dostupnost zdravotní péče, byly liché. Já chci jenom připomenout, že za poslední tři roky se roční platba za státní pojištěnce téměř zdvojnásobila, kdy rostla z 68 miliard před třemi lety na 126 miliard ročně. Toto navyšování bylo financováno dluhovým způsobem, a tedy je dlouhodobě neudržitelné. Nesmíme zapomenout i v těchto těžkých dobách na zdravé veřejné finance. My jsme tento pozměňující návrh debatovali i s opozicí.
Děkuji panu předkladateli.
A jestli tohle vám připadne jako férové a korektní... To prostě já nechci. Ale vy na to kouknete prostě z té strany a vyberete si všechno to, co bylo negativní, a taky nemůžeme říct, že to EET bylo ve všem pozitivní, a prostě tady plamennými slovy prostě vysvětlíte, jak to je špatně a jak se to musí zadupat do země. A to je právě ta političnost. A jednou jsem na jedné diskusi s vámi v televizi řekl no ano, ale vy jste chtěli zavést ty registrační pokladny a potom se to nezavedlo a my chceme ten lepší systém. A vy jste se hrozně rozčilil. To byli socani a my jsme to... Tak ale to neříkám zase hanlivě. Ano, vzal jsem si černou košili, ale myslel jsem si, že nebudu slzet. Když jsme začínali to EET tvořit, tak jsme opravdu vycházeli ze světových a evropských zkušeností, a v té době z 24 států Evropské unie jich 19 EET mělo - nebo EET, pardon, evidenci tržeb. To EET byl takový fenomén, nicméně ten fenomén začali kopírovat Rakušané, nevím, jestli to dotáhli. Oni měli registrační pokladny a chtěli to překlopit na elektronický... po vzoru nás. Ale nevím, jak to dopadlo, to bych nechtěl teď sem zavádět.
A co když je věrohodná? Tak se stát v této době připravuje o tyto zdroje a současně tím říká podnikatelské veřejnosti, která by se k tomu měla vyjádřit, protože se jich to bezprostředně dotýká, že jimi pohrdá? No tak ji zrušme, tak s nimi nekomunikujme. To je to, co mně na tom vadí. Takže dalo se to vylepšovat. A já řeknu i ty minusy, které to má. A také mě to mrzí, že jsme to nezvládli zejména tedy díky covidu, ale můžete říct, že to je výmluva, ať se netváříme jenom, že jsme mistři světa. Možná jsme měli být ještě důslednější v tom, že jsme to měli rychleji provazovat s tím, co jsme vždycky chtěli, a to je - já tomu říkám na jeden klik daňové přiznání. Ale to je záležitost technologická, kterou když jsme ji nezvládli, tak vláda krásně mohla přijít: vidíte, vy jste to nedokázali, my se do toho pustíme a vylepšíme celý systém EET a dokážeme vám, že může fungovat velmi efektivně. Všichni by byli uspokojeni, podnikatelé, kteří to chtějí, stát by měl 13 miliard ročně. A současně se asi shodneme na tom, že tohle je nástroj výborný, který by to všechno zjednodušoval firmám. Já bych i bral jednu věc, se kterou bych měl možná trochu problém, ale chápal bych to, kdyby vláda řekla: já už to nebudu zavádět do dalších segmentů a skončíme u těch prvních dvou, což jsou obchodníci a což jsou restaurace. U nich prosím pěkně není pochyb, že to tam patří. Stejně nějaké systémy mají. Ano, to bych bral, toto. Ale to, že to šmahem rušíme, to, že neumožníme ani dobrovolnou bázi, když už tady ta infrastruktura je vytvořená a firmy to chtějí, to považuji opravdu za pohrdání podnikateli. A vy jste se zastřešovali tím, že podnikatelé jsou vaší prioritou. Pokud jsou vaší prioritou, tak prosím poslouchejte, co říkají.
Já ale v tuto chvíli nevidím žádného pana ministra, takže dovolím si v tuto chvíli přečíst omluvy. Takže to byly všechny omluvy.
Zrušení EET je nevýhodné jak pro veřejnou sféru, tak i pro občany a podnikatele. U podnikatelů dojde k opětovnému obnovení nekalé konkurence a šedé ekonomiky. Na zrušení EET budou biti ti poctiví. Je to další demotivující prvek, který působí na podnikatele v České republice. Mělo by být tedy překvapením, že s tím přichází vláda, která deklaruje, že je vládou pravicovou. Podnikatelé současně přijdou o přirozenou možnost vymezit se vůči kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů, a tedy fungování státu. Protože rezignovat na kontrolu nehodlá ani pan ministr, jak tady řekl v úvodu. Společně s tím samozřejmě tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech. A stejný podíl nákladů finančních, ale i časových bude muset nést taktéž podnikatelský sektor. Na tomto místě doplňuji, že naprosto zbytečně. Tyto informace mám přímo z rozhovoru s podnikatelským prostředím po celé České republice. Pro občany zrušení EET nese taktéž významné náklady. Chci upozornit některé poslance, že Česká republika není jen Praha. Se zrušením EET taktéž souvisí snížení počtu obchodníků elektronicky evidujících nákupy, což mimo jiné zákazníkům významně usnadňuje pozdější reklamace. Není totiž třeba uchovávat papírovou účtenku, záruční list a podobně. Zrušení EET však nese významné náklady i pro veřejný sektor. EET přináší veřejnému sektoru okamžité informace o viditelných trendech skutečného vývoje různých segmentů ekonomiky. Systém okamžitě detekuje změny, na což může stát efektivně zacílit opatření či podpory, vyhodnotit jejich vliv a detekovat varovné signály či správně zacílit kontroly. To v důsledku zvýší efektivnost výkonu státní správy daní. Navíc elektronická evidence tržeb zabezpečuje výběr každoročně dodatečných 13 miliard korun ročně. V době, kdy vládní pětikoalice neustále komunikuje, jak chce být rozpočtově odpovědná, je rušení EET krokem, který postrádá jakýkoliv logický základ. Z fiskálního pohledu EET přináší dodatečných 13 miliard do státního rozpočtu. Naše hnutí si díky dodatečným příjmům, které nám zaručila EET, mohla dovolit řadu opatření, díky kterým jsme snižovali daňovou zátěž. Dvoutřetinová většina společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření. Je zcela zřejmé, že tyto negativní postoje vycházely z politické kampaně současné pětikoalice, která byla nebývalých rozměrů. Současně je zcela jasné, že se tyto obavy po dobu fungování nepotvrdily. Šlo tedy o obavy liché. Až dvě třetiny společnosti je přesvědčeno, že elektronická evidence tržeb přispívá k lepšímu výběru daní. Na tomto místě rovněž musím zdůraznit, že téměř dvoutřetinová většina společnosti považuje rozšíření EET za spravedlivé a třípětinová většina za správné.
Takhle se nedá udělat úspěšná digitalizace, když nevím, kam mířím. Je to cesta naslepo, možná to vyjde, možná ne. A taky nebyl. Takže já bych vás požádal, abyste mi neříkala takové věty - samozřejmě můžete - jako starejte se o tu Finanční správu.